Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Zrovna sociální demokracie, která má ve svých stanovách povinné ženské kvóty. A zrovna sociální demokracie nechce tady diskutovat otázku lidských práv, ženských práv. To je opravdu absurdní. A mrzí mě, že tady nesedí Míša Marksová, se kterou se možná neshodnu v hodně věcech, ale z hlediska věcí, které souvisí s lidskými právy, s ženskými právy, si myslím, že se s ní v hodně věcech shodnu. Víte, ono to opravdu není vtipné. Je to ukázka absolutní ironie. To, že do Komise o statutu žen, která funguje v rámci, jak už jsem řekla, struktur Organizace spojených národů, přibude a bude to od roku 2018 do, tuším, roku 2020 nebo 2022, podle toho, jestli ten mandát bude dvouletý nebo čtyřletý, Saúdská Arábie, tak je špatně. Cítíme to tak všichni. A ještě Česká republika má šanci se proti tomuto jasně postavit. A pokud tato vláda není vládou zbabělců, tak nám tady jasně pan premiér, který se omlouval z interpelací, řekne na mikrofon, jaký postoj k tomu zaujal zástupce České republiky v té tajné volbě. Pokud nám to říct z nějakého důvodu nemůže, protože to neví, tak ať tady někdo z vlády České republiky, ideálně premiér nebo ideálně premiér společně s ministrem zahraničních věcí, společně s ministrem pro lidská práva, odmítne účast Saúdské Arábie v této komisi. Vzpomeňte si na výzvu neziskových organizací, vůči kterým také můžeme mít různé postoje, ale v tomto ohledu mají naprostou pravdu, kdy Amnesty International vyzývaly OSN: Zastavte členství Saúdské Arábie v Radě pro lidská práva. Saúdská Arábie se doma i v zahraničí dopouští, cituji, hrubého a systematického porušování lidských práv a v Radě pro lidská práva efektivně využívá své pozice k blokování možných obvinění z válečných zločinů. Amnesty International a Human Rights watch proto apelují na Valné shromáždění OSN, aby zemi pozastavilo členství ve vrcholném světovém orgánu zaměřeném na lidská práva. Řekl Richard Bennett, ředitel Amnesty Internationl při Úřadu OSN, a dodal: Přesvědčivé důkazy o spáchání válečných zločinů koalicí, kterou vede Saúdská Arábie v Jemenu, by měly být vyšetřeny Radou pro lidská práva. Namísto toho Saúdská Arábie cynicky využívá svého členství v radě, aby zmařila ustanovení mezinárodního vyšetřování. Získává podporu pro svého protivníka, aby dosáhla bezzubého vyšetřování na úrovni jemenského státu. Již devět měsíců se nedaří začít s důvěryhodným vyšetřováním potencionálních válečných zločinů a dalších vážných prohřešků. Ve skutečnosti však vede vojenskou koalici, která podniká nezákonné a smrtelné útoky na jemenské tržnice, nemocnice, školy. Koalice také opakovaně použila mezinárodně zakázaných zbraní v civilních oblastech.
Je přitom třeba zdůraznit, že zdaleka ne každý věřitel je spoluviníkem vzniku svých pohledávek. Mnozí věřitelé postupovali zcela zodpovědně a stali se obětí nezodpovědnosti jiných. A někteří dokonce vůbec vznik a výši svých pohledávek nemohli ovlivnit. Například společenství vlastníků jednotek, poškození pohledávek za náhradu škody a podobně. Úprava by výrazně usnadnila spekulativní zneužívání oddlužení. Odstranění hranice minimálního uspokojení nezajištěných věřitelů by umožnilo podobné jednání v mnohem větší míře a fakticky určité skupiny dlužníků motivovalo ke zcela nezodpovědnému zadlužování. Podle návrhu by takový tlak zcela zmizel. Návrh stanoví maximální hranici souhrnu pohledávek, na kterou již dlužník musí vždy uhradit alespoň 30 % pohledávek. Není běžné mít nezajištěné závazky v takové výši, která je typická spíše pro nezajištěné úvěry typu hypoték. RIA ostatně uvádí, že průměrná výše nezajištěných pohledávek je cca 400 až 800 tis. korun. Úprava by nevedla k vyššímu uspokojování věřitelů, jak je někdy o návrhu zákona tvrzeno, ale naopak k nižšímu. Tato změna má údajně směřovat k vyšší motivaci dlužníka k výdělečné činnosti. Těžko tedy předpokládat, že by dodatečná motivace mohla vést k jakémukoli navýšení jeho příjmů. Vynětí obydlí ze zpeněžení by přivodilo zásadní nerovnost mezi dlužníky. Postavení dlužníka, který bydlí ve vlastní nemovitosti a nemusí platit nájemné, je mnohem lepší než postavení dlužníka, který má ze zabavitelné částky po dobu oddlužení uhradit nejen své základní životní potřeby, ale i nájemné. Dlužník, který se před zahájením insolvenčního řízení aktivně snažil uspokojit své věřitele prodejem svého obydlí, je tak znevýhodně proti dlužníkovi, který problémy ignoroval a své obydlí si ponechal. Zároveň taková úprava opět podstatně snižuje možnost uspokojení nezajištěných věřitelů. Cenová hranice, od které musí dlužník své obydlí ke zpeněžení vydat, navíc nemá být stanovena zákonem, ale pouhým prováděcím předpisem. To odporuje ústavnímu principu, aby zásahy do majetku občanů, a to jak věřitelů, kterým je odnímáno uspokojení, tak i dlužníků, kteří jsou nuceni vydat, byly určeny zákonem. Je nevhodné, aby takto zásadní hranice byla určena jen prováděcím předpisem bez debaty v Poslanecké sněmovně. A to tím spíše, že v meziresortním připomínkovém řízení byla navržená nepřiměřeně vysoká hranice podrobena tvrdé kritice. Pokud bychom vyšli z počtu osob v exekuci, jednalo by se o cca 260 mld. korun českých. Pokud chce stát sám benefitovat na oddlužení tím, že sníží výdaje na sociální dávky dlužníků a současně bude inkasovat vyšší daně a odvody, bylo by vyloženě nemravné, pokud by tohoto výsledku chtěl dosáhnout čistě na úkor věřitelů. Naopak by bylo spravedlivé, aby stát nesl podstatnou část nákladů oddlužení, ze kterého sám chce benefitovat. Další variantou řešení předlužených osob je zachovat stávající hranici 30 % a dobu oddlužení pět let a zohlednit zvýšené benefity státu na oddlužení aktivním zapojením státu ve formě mimořádné sociální dávky pro dlužníka. Dámy a pánové, já jsem zde přečetl některé připomínky.
NKÚ našel největší objem nesprávně vykázaných údajů v účetní závěrce. Jde o nesprávnosti v celkové výši za více než 108 miliard korun. Kontroloři také zjistili, že Ministerstvo financí nevytvořilo žádné účetní rezervy ani nesnížilo hodnotu některého majetku, což zkresluje údaje o stavu jeho majetku či faktických závazcích, a to až o desítky miliard korun. Reforma účetnictví státu z roku 2010 přitom po Ministerstvu financí požaduje, aby tyto kroky provádělo. Zpráva NKÚ však ukazuje, že pan ministr financí spíše káže vodu a pije víno. A to opravdu nechci hovořit o jeho dřívějších podnikatelských aktivitách, které dnes šetří orgány činné v trestním řízení.
Já vám děkuji, pane poslanče. Vešel jste se do času akorát. Máte slovo. Já vám děkuji, pane poslanče. Další se svou interpelací vystoupí pan poslanec Herbert Pavera a připraví se pan poslanec Tomio Okamura.
Děkuji. Nejen tento příběh mě utvrdil v tom, že kolem Finanční správy České republiky není něco v pořádku. V posledních týdnech a měsících se na mě obracejí další podnikatelé z Moravskoslezského kraje a stěžují si na zvůli tohoto státního orgánu, který jim bez předchozího upozornění zajišťovacím příkazem zablokuje i na několik let majetek. S absolutním zděšením jsem sledoval informace, že i přes rozhodnutí Nejvyššího správního soudu postupuje finanční správa podobným způsobem i v jiných případech. V každé firmě vidí bílého koně, v každém podnikateli vidí podezřelého či zloděje. Vážený pane premiére, Ministerstvo financí a pod něj spadající finanční správa je součástí exekutivy, v jejímž čele stojí předseda vlády. Jak se postavíte k tomuto problému? Opravdu necháte finanční správu zlikvidovat české podnikatele? Nezdá se vám podezřelé, že zajišťovací příkaz dostaly i firmy, které nikdy neměly problém s placením daní? A není vám divné, že o některé takto postihované firmy pravděpodobně projevuje zájem i samotný ministr financí?
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Tomio Okamura. Připraví se pan poslanec Marek Černoch.
Vážený pane premiére, prohlásil jste, že vítězství Emmanuela Macrona ve francouzských prezidentských volbách by bylo dobrou zprávou pro Francii i Českou republiku. Macron také řekl, že si myslí, že Francie po smrtonosných útocích včetně toho z Nice a z Paříže neúměrně útočí proti muslimům a poukazoval, že země by měla být méně přísná při uplatňování pravidel sekularismu. A není divu, že za tuto veřejnou podporu muslimské migrace do Evropy pařížská Velká mešita a Národní muslimská federace vyzvaly francouzské muslimy, aby dali hlas Macronovi. Pane premiére, vy oficiálně a veřejně podporujete Macrona a naopak odsuzujete jeho protikandidátku Marine Le Pen, která je odpůrkyní muslimské kolonizace Evropy. Je známo, že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD naopak prosazuje nulovou toleranci migrace v rámci současné migrační vlny a prosazujeme také zákaz propagace islámského práva šaría a džihádu na území naší republiky. My v SPD tedy prosazujeme přesný opak než vy, pane premiére, Angela Merkelová a kandidát na francouzského prezidenta Emmanuel Macron.
Děkuji za přesné dodržení času. Prosím, máte slovo.
Lesy České republiky plánují miliardovou investici nákupem lesů v Rumunsku. Chci vědět, jak se k tomu stavíte jako premiér, zdali tuto záležitost vláda projedná a jaké stanovisko vlastně k celé této záležitosti máte. Já z toho mám obavy.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí se svojí interpelací pan poslanec Ludvík Hovorka a připraví se pan poslanec Herbert Pavera.
Mám zase otázku. A dokážete to vysvětlit Aniččiným rodičům? Poslední příběh, abych nebyl příliš dlouhý, je příběh Adama. Je čtyřletý, narodil se jako zcela zdravé dítě. Zároveň začal docházet na speciální cvičení. Existuje však malé procento těch, kteří se naučí chodit a být soběstačnými. Stále hledají možnosti, jak svému synovi ulevit od problémů a posunout ho dál na jeho cestě k samostatnosti. Pro představu uvedu položky, na které se vybrané prostředky použijí. Tyto položky uvádím proto, že jste ve svém vystoupení mimo jiné zpochybňoval účel podobných sbírek. Mám tedy zase několik jednoduchých otázek. Jsem přesvědčen, že tyto rodiny mají právo očekávat plnou podporu naší společnosti. Podobných příběhů jsou u nás určitě stovky, možná i tisíce. Jak jsem uvedl na začátku, jsou to příběhy těch, kterým jsme nepomohli, ačkoliv jsme jim pomoci měli a mohli. Jsou to příběhy těch, ke kterým se otočil stát zády. Možná že někde elektrifikujeme, možná že někoho učíme demokracii, a na vlastní lidi nezbývá. Na lidi, kteří platí daně, kteří budují Českou republiku jako svůj domov. Vaše vystoupení, pane premiére, jasně ukázalo, že jste odtržen od reality. V plné nahotě ukazuje uvažování člověka, který se zcela odcizil vlastním lidem a možná si může poplácávat po ramenou v Bruselu s jinými, kteří myslí, že takhle to má být. Úkolem státu, tedy České republiky, musí být zajišťování potřeb vlastních obyvatel. Proto státy vznikly a proto si je také občané prostřednictvím daní platí. Vážený pane premiére, doufám, že na jasné otázky od vás dostanu přímo jasnou odpověď. Byl bych rád, abychom se neutápěli v účetnictví a v odůvodňování toho, že rozhodnutí, která činíme za naše občany, za jejich peníze, jsou opravdu v jejich prospěch.
Než přikročíme k dalšímu přihlášenému do rozpravy, tak ještě omluvy. To byly omluvenky a dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Karel Fiedler.
Už jsme tady o tom hovořili posledně, že naše zdravotnictví opravdu nehradí veškerou péči, jak nám tady tvrdil pan premiér. A to, co tady přednesl pan předseda Filip, toho je jasným důkazem. Ostatně není to pro nás žádná novinka. Už jsem asi dvakrát nebo třikrát v průběhu této Poslanecké sněmovny tady zmiňoval slib poslance, který jsme složili na začátku této Poslanecké sněmovny, kdy jsme se zavazovali hájit zájmy občanů České republiky. A to, co tady přednesl pan předseda Filip dokládá, že tak bohužel není vždy postupováno ani vládou, ani touto Poslaneckou sněmovnou. Nicméně Člověk v tísni, velmi bohatá neziskovka, která dostává dotace ze státního rozpočtu, utrácí peníze i takovýmto způsobem. Co k tomu dodat?
Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Stanislav Mackovík.
Naopak za státní peníze možná dělají ty různé billboardy proti vládě, proti poslancům, proti zákonům.
Jeden jediný, který bude každému jasný. A velmi vážně, a to mohu také doložit, bere vždycky názor policie.
A pan ministr má zájem o reakci?
Co se týče povolování billboardů, které jsou v obcích, ty jsou na zastupitelstvu a na, jak jste říkal, stavebních úřadech, tam je to jednoznačné. Jenom zopakuji to, co jsem říkal. Prostě tady je názor, právo to tady takovýmto způsobem řešit a já jsem na otázku novinářů, co na to říkám, prostě odpověděl.
Jako další se svojí interpelací na ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Od roku 2013 došlo k výraznému zpřísnění požadavků na zdravotnické prostředky a jejich certifikaci a notifikační proces. Současně se významně zvýšily náklady výrobců a snížil se počet notifikovaných osob, které dělají certifikaci těchto výrobků z pěti na dvě. Kvůli nedostatku kapacit notifikovaných osob se čeští výrobci musí obracet na zahraniční notifikované osoby, jejichž služby jsou výrazně dražší a ve výsledku prodražují české zdravotnické prostředky. Jedním z důvodů jsou požadavky na stále novější laboratorní vybavení a nové prostory a požadavky na zajištění odborných posudků lékařů specialistů. Je to problém částečně Ministerstva průmyslu a obchodu, Ústavu pro normalizaci a také Ministerstva zdravotnictví.
Děkuji. Vaše interpelace bude zodpovězena písemně ve lhůtě 30 dnů. A teď nejlepší nakonec. Paní poslankyně Věra Kovářová bude interpelovat pana Jana Chvojku ve věci ukvapené přípravy vládní legislativy.
Vážený pane ministře, nedávno jsem se na internetu dočetla následující. Myslivecké bály, hasičské soutěže nebo fotbalové zápasy. Při těchto příležitostech zájmová sdružení a sportovní kluby prodávají vstupenky, suvenýry či občerstvení za hotové a tím si přivydělávají na svou jinak neziskovou činnost. Ministerstvo financí by jim nyní mohlo ulevit od EET. A o kousek dál se píše: "Zástupci ministerstva ve čtvrtek na konferenci k EET uvedli, že se problémem budou zabývat. Limit prodiskutujeme a v krátké době zpřesníme metodiku k EET" říká Alena Šilerová, náměstkyně ministra financí pro daně. Změna zákona nebude potřeba, hranici totiž svým rozhodnutím může stanovit samotná finanční správa. Přestože úlevu spolkům od těchto absurdních povinností samozřejmě podporuji, nemohu si odpustit poznámku, která se vztahuje ke kvalitě a stabilitě normotvorby, která tak citelně dopadá na občany a podniky. Ministerstvo financí sice nechce měnit zákon, jen pouhou metodiku, která ale z pohledu veřejnosti má prakticky stejně zásadní význam jako samotný zákon. Donedávna ještě Ministerstvo financí tvrdilo, že kritéria, která v metodice upravilo, jsou báječná a dávají smysl. Teď už si to ministerstvo, a to jsem ráda, nemyslí. Vypovídá to ale hodně o tom, s jakou péčí jsou tyto tak důležité metodické materiály připravovány. A tam směřuji svoji otázku. Pane ministře, můžete jako ministr pro legislativu přispět k tomu, aby metodické materiály vznikaly transparentnějším, inkluzívnějším způsobem? Už vzhledem k jejich zásadnímu dopadu na občany a podnikatele to podle mého názoru má smysl. Děkuji za odpověď.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane premiére, zahajuji další jednací den 56. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám. To byly omluvy. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování. Na pořad jednání 56. schůze Poslanecké sněmovny byly předloženy tři odpovědi na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni a z tohoto důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. K projednání nám zbývají ještě dvě. Nyní přistoupíme k projednání odpovědí na písemné interpelace. Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpověděl na interpelaci pana poslance Vojtěcha Filipa ve věci financování a činnosti registrovaných nestátních neziskových organizací. Projednání této interpelace bylo 6. dubna 2017 přerušeno. Do rozpravy byl v okamžiku přerušení přihlášen řádně pan poslanec Vojtěch Filip. Jako první se do ní přihlásil pan místopředseda Vojtěch Filip.
Moje otázka se netýkala dobrovolných hasičů, včelařů, zahrádkářů, kynologů, myslivců, fotbalistů, ani ochotníků, ani členů pěveckých a dalších podobných spolků a sdružení. Vaše odpověď ukázala, že jste jako předseda vlády pravděpodobně odtržený od reálného života v České republice, protože se mi nechce uvěřit, že byste chtěl Poslanecké sněmovně lhát. Upřímně řečeno, nevím, která z možností by byla v případě premiéra horší. Vaše vystoupení bylo snůškou určitých dat. Opravdu jste veřejně tvrdil, že veškerá zdravotní péče v České republice je hrazena ze zdravotního pojištění.
Zájem o financování mají v České republice v současné době zejména banky, a to v části EFSI zaměřené na podporu malých a středních podniků. Pokud jde o financování infrastrukturních projektů, patří zájem v České republice naopak k nejnižším v Evropské unii. Jediným známým projektem infrastruktury, který je financovaný v České republice z EFSI, je projekt Modernizace přenosové soustavy ČEPS. Tato společnost spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu a získala na začátku roku 2017 úvěr ve výši 111 mil. eur. Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci svého působení přímo zajistilo realizaci dvou projektů v rámci EFSI. Pokud jde o zdroje EFSI, které jsou využity na další aktivity, zde bych chtěl zmínit program podpory rizikový kapitál našeho operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane ministře.
Děkuji za odpověď, pane ministře.
Probíhala procedura hlasování per rollam v rámci monitorovacího výboru, který tuto úpravu schválil poměrně jasnou většinou a byla podpořena také jednotlivými podnikatelskými svazy včetně Svazu průmyslu a dopravy a Hospodářské komory. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane ministře. Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka.
Ještě jednou dobrý den.
Slovo má ministr dopravy Daň Ťok.
Vážený pane místopředsedo, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych zareagoval na všechny tři otázky. Může se do něj samozřejmě přihlásit kdokoliv, ale konkrétně jsme oslovili velkou čtverku auditorů. Co se týče monitoringu vody a těch dotčených obcí, tam mám informaci, že veškeré připomínky obcí byly vyřešeny. Tyto práce musí být prováděny v klimaticky vhodných podmínkách, jejich provádění se rovněž musí přizpůsobovat geologicky složitému podloží. Proto nebyly práce dokončeny v předpokládaném termínu. Rada expertů doporučuje na mostním objektu Prackovické estakády ponechat provoz dočasně na levém pásu dálnice i v následujícím období. Jenom velmi stručně.
Jako další vystoupí se svou interpelací na ministra zdravotnictví pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Chtěl bych se zeptat, co přináší současný recept lékařům, pacientům a lékárnám, ne tedy, co bude přinášet v budoucnu. Bude ministerstvo lékaře sankcionovat? Za páté, proč lékaři nechtějí povinný elektronický recept? Domnívám se, že pokud je produkt dobrý, tak nemusí být povinný, tak jak je tomu v jiných zemích, a nemusí se za to vyhazovat peníze ze zdravotního pojištění, za nějakou motivaci lékařů. Za šesté, vyvodíte odpovědnost konkrétních osob odpovědných za vyhazování veřejných prostředků za nefunkční systém? Tuším, že dosud bylo investováno kolem 200 až 250 milionů korun.